Nyní prosím, aby předloženou zprávu uvedl předseda vyšetřovací komise pan poslanec Jan Birke. Pan předseda poslaneckého klubu...
Já se velice omlouvám, jenom k předchozímu hlasování.
Nyní vás poprosím, abychom trochu snížili hladinu hluku v sále, aby pan předseda mohl v klidu přednést svou zprávu. Děkuji.
V momentě, jak je tento bod otevřen, tak samozřejmě bude přístupný i veřejnosti. Ke své činnosti si komise vyžádala stanovisko Ředitelství silnic a dálnic, ze kterého se podává následující: Ložiska některých mostů se již dostala mimo své povolené limity a přestala plnit svou technickou funkci. Zhotovitelé se tak podle názoru Ředitelství silnic a dálnic obohatili o částku dosahující téměř 370 milionů korun.
Poslanecká sněmovna v rámci tohoto bodu bude hlasovat o příslušném návrhu usnesení, které jsem připraven přednést. Chtěl bych jenom upozornit, že podle informací útvaru Poslanecké sněmovny se tato věc týká sedmi poslanců, to jsou členové vyšetřovací komise, pěti zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a dvou odborných analytiků.
Já vám také děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Benda.
Naprosto nemožné, abychom něco takového jako zbavení mlčenlivosti v této kauze vůči našim poslancům a našim zaměstnancům udělali. Já mám pocit, že tady opravdu někdo nerozumí, respektive rozumí, ale snaží se z nás dělat blázny, vůbec nerozumí rozdělení mocí ve státě. Státní zastupitelství není nadřazeno všem ostatním mocím, přestože si to Olomouc občas myslí a přesto, že se občas tak chová. A není možné, aby podřízený orgán výkonné moci následně přišel a řekl: a my chceme všechny vaše podklady, protože šetříme údajný trestný čin. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Poté s řádnou přihláškou pan poslanec Blažek.
Dámy a pánové, dovolte, abych podpořil to, co tady řekl pan poslanec Benda, s jednou korekcí. On řekl, že to nesmíme udělat vůči našim poslancům a vůči našim zaměstnancům. Domnívám se, že už jenom ta žádost sama o sobě by si měla vyžádat omluvu nejvyššího státního zástupce.
Dobrý den, děkuji za slovo. My naopak jsme dali podnět k tomu, ať se vyšetří, jak se do médií Andreje Babiše dostávají věci ze spisů. Tak to celé vzniklo.
Já vám děkuji.
A nic nebránilo GIBS, vůbec nic, a na tom našem trestním oznámení GIBS pracoval. Tak proto považuji tuto věc za nestandardní a nebudu se svými kolegy pravděpodobně proti tomu pro, aby se to takto udělalo.
S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek? Ano. Poté s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte. Děkuji za mimořádně rychlé dodržení času. Pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte.
Nejprve bych chtěl navázat na to, co říkal můj kolega Pavel Blažek. On tady mluvil o únicích informací z těchto spisů do soukromého vydavatelství Mafra. To já považuji za ještě závažnější. Vzpomeňte si, první den po komisi, přestože naši kolegové to nemohli vynést, tak Český rozhlas přinesl údajně ověřenou zprávu ze dvou zdrojů, že tímto se včera zabývala komise, a citoval z údajných materiálů, které údajně projednávala naše vyšetřovací komise. Abychom na to nezapomněli, že to je veřejnoprávní médium, a tady to považuji ještě za větší selhání než u soukromého média. Zkusme si to popsat. Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi, která prošetřovala postup policie a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, teď nebudu přesně citovat ten název, a ta nějak zasedla, připravovala zprávu, Sněmovna ji vzala na vědomí. Načež státní zástupci a GIBS požádali, aby mohli vyslechnout a zjistit, co všechno tam bylo. Na to by ale přece zcela logicky zareagovali státní zástupci a policie a chtěli by zase vědět, co ta druhá komise. A nikdy by to neskončilo. Tak kromě toho, že tady jsou vážné ústavní problémy a nepřiměřený zásah výkonné moci do moci zákonodárné, tak tady se někdo pokouší vytvořit absurdní, nekončící příběh jenom proto, aby vytvořil mlhu, aby se zbavil odpovědnosti za to všechno, co se stalo, a aby obhajoval na veřejnosti své chyby a ukazoval prstem přitom na někoho jiného.
Dobré ráno, dámy a pánové. Je na ní napsáno na každé stránce Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Poslanecká sněmovny, to je majetek Vrchního státního zástupce v Olomouci. Protože veřejnost nečiní příliš velký rozdíl, jestli je někdo vyslýchán jako svědek, obviněný, či obžalovaný. Takže se pak může klidně říci no jo, oni udělali nějakou zprávu, ale oni mají také máslo na hlavě. V reakci, nevím, jestli na tato má slova, několik dnů poté paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová vydala pokyn, aby poslanci byli vyslechnuti po skončení mandátu komise. Takže prosím i pro ochranu zaměstnanců. Nehlasujte pro.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, poté s faktickou poznámkou poslanec Chalupa.
No tak to bylo.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou poslanec Chalupa.
Já jako člen té vyšetřovací komise se k tomu také vyjádřím. Lidsky s tím nemám problém, protože mám svědomí čisté. Nicméně vy jste zákonodárný sbor, nebo my jsme zákonodárný sbor. Nicméně chci podotknout, že nás chce vyslýchat GIBS, který jsme vyslýchali my. To je začarovaný kruh. Pojďme řešit to, aby se konečně zabránilo únikům informací. Jste zákonodárný sbor, chovejme se jako zákonodárný sbor.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank.
Děkuji za slovo. Oni dostali úkol, že mají vyšetřit únik ze spisu, tak je logické, že asi chtějí vyslechnout všechny, kdo se s tím spisem seznámili. Tady skutečně nejde jen o nás, o poslance. Tady jde i o ty zaměstnance, tady jde o ty stohy spisů, které se tam shromáždily. Takže ty úniky je třeba hledat někde jinde. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Pan předseda Kalousek svoji přihlášku s faktickou poznámkou vzal zpět. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Gabal.
To je špatně opsaný zákon o policii. Ten sbor není dobře řízený a kontrolovaný. Nebudeme si namlouvat, že my jako parlament to můžeme... Jana Lorencová, také moje kolegyně poslankyně, to může, doufám tedy, potvrdit. Ani pan premiér, při vší úctě k němu, o tom velmi pochybuji, to vidíme, ty výsledky té kontroly na výsledcích činnosti GIBSu. Čili my jsme to mohli udělat, ale neudělali jsme to, přestože někteří z nás se chtěli i aktivně na té novele podílet. Ale když slyšíte nesouhlasné stanovisko premiéra k takové úpravě a i k personální obměně, tenkrát tam byl ještě v čele někdo jiný, tak samozřejmě člověk do toho nejde s chutí a v podstatě do toho nejde potom vůbec. Takže zřejmě naše chyba.
Ptám se, jestli má někdo... S přednostním právem pan předseda Sklenák má návrh.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti? Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A ještě jednou vás poprosím o klid v sále!
Děkuji.
Máte silný hlas, ale i tak je problém si v klidu vyslechnout vaši řeč.
Prosím opravdu o pozornost, protože to není banalita, je to závažná věc.
To jsou v zásadě dvě volební období, aby to bylo srozumitelnější. Téměř ve všech. K tomu dvě věci. A ti soudci, kteří toto soudili, tak jsou v uvozovkách volní, a tedy mají kapacitu, kterou budou moci případně použít na insolvence, kam je také postupně převádíme v současné době, protože tam prostě už moc jiných agend nám vlastně nezbývá na krajských soudech. To je to, co říkal Nejvyšší soud k té připomínce, která tady byla citována, že dochází k tomu, že se do procesu dostávají lidé, kteří nejsou způsobilí, nechápou vlastně, o co jde, a nejsou způsobilí tím procesem projít. Z jednoduchého důvodu, a to z toho, že ten proces je, jak jsem řekl, velmi přísný. Sedm let svého života věnovat tomu, aby se mohli ekonomicky restartovat. No a to úplně poslední. Jsem přesvědčen o tom, že je povinností Ministerstva spravedlnosti kapacitu justice přizpůsobit právně-politickým zájmům státu, a ne naopak. Takže Ministerstvo spravedlnosti je připraveno vykrýt veškeré případné navýšené potřeby. Nic takového prostě neexistuje.
Může, ale nemusí, není to ten předpoklad. A ministrem zemědělství nemusí být největší zemědělec, a tak dále.
Ještě mi dovolte jednu omluvu, a to omluvu pana ministra obrany Martina Stropnického. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je tady budoucí ministr, ale ten zase nemá ještě ty kompetence, které by měl mít, takže se může vyjadřovat pouze jako poslanec nebo předseda hospodářského výboru. Nicméně je třeba, aby řadu otázek zodpověděl sám pan generální ředitel Janeček.
Z odbornosti mě zkoušejí jenom dvě politické strany. Já jsem nikdy svoji odbornost nemusel před nikým hájit a nehodlám to dělat ani před zástupci těchto politických stran. Bylo by to velmi nerozumné. Musím říct, že velice vítám návrh rozpočtového výboru, abych si tedy pohovořil s panem generálním ředitelem.
Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému.
Takže mi to přijde logické. To není žádné zkoušení odbornosti. Ale Ministerstvo financí ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu. Už v únoru se rozhodlo, že je málo času do října. Ale obávám se, že zase budete vymýšlet nějaké legislativní paskvily, abyste jako na oko vyhověli Ústavnímu soudu a přitom jste honili podnikatele kvůli kontrolnímu hlášení. Tak to je podle mě jedna z velkých chyb. A poprosím vás, až budete ve funkci na rozpočtovém výboru, abychom o tom debatovali, co s tím hodlá Ministerstvo financí dělat. A vy už jste v únoru - vy ne, Ministerstvo financí, omlouvám se - říkali, že je málo času.
Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj Martin Plíšek má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo. To nebyly skutečně žádné politické výroky nebo nějaká politická kritika. Že to není tak, že jsme v nějakém konečném stavu.
Ony se na to de facto odvolávaly, nebo měly, pochybnost dvě instituce. Jednak Svaz měst a obcí, o tom tady hovořila i kolegyně přede mnou, a stejně tak se na RIA odvolávalo Ministerstvo financí, které požadovalo doplnit do materiálu všechny výdaje vyvolané přijetím předloženého návrhu tak, aby bylo zřejmé, že budou pokryty v rámci rozpočtovaných prostředků a stávajícího personálního zabezpečení kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Z hlediska Ministerstva spravedlnosti tento požadavek byl akceptován, jak tady stojí, a píše se, že důvodová zpráva bude ve smyslu připomínky doplněna. To může vést k většímu zatížení soudů a prodlužování řízení nebo na druhé straně k formálnějšímu posuzování podmínek pro oddlužení. Byť některé navrhované podmínky mohou vést ke zvýšení zátěže insolvenčních soudů, platí zároveň, že větší význam, a tedy i větší zátěž bude kladena na insolvenční správce, a to právě ve prospěch insolvenčních soudů. Byť v individuálních případech může být uspokojení pohledávky věřitelů nižší než za stávající právní úpravy, z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. Navíc faktická nemožnost plnění individuálně vymáhané pohledávky, tedy té pohledávky v exekučním řízení, nesnižuje plnění ve prospěch věřitele ani v případě kolektivního řízení za podmínek předvídaných v návrhu. V praxi to může znamenat, že pohledávky nezajištěných věřitelů nebudou v řadě případů uspokojeny vůbec. Další zásadní připomínka Ministerstva financí byla připomínka, že lhůtu tři roky, po kterou bude nepoctivý záměr dlužníka při podání předchozího návrhu na oddlužení diskvalifikačním důvodem při posuzování možnosti povolení oddlužení, považuje Ministerstvo financí za příliš krátkou. Benefit možnosti oddlužení za výrazně liberálnějších podmínek, pokud jde o výši splacené částky, by osobám, kterým už jednou byl nepoctivý záměr prokázán, měl být poskytnut až po výrazně delší době. Ministerstvo financí navrhuje sedm let, stejně jako pro případ opakovaného oddlužení. Dále tady stojí, že v uvedených případech je sledován jiný účel. Opakované oddlužení by mělo být výjimkou. Proto je stanovena lhůta sedm let k novému podání návrhu na povolení oddlužení. Ekonomická situace dlužníka však v takovém případě zůstává nezměněna. Ministerstvo zemědělství - opět celá řada připomínek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o nižší hladinu hluku, aby mohla paní poslankyně Černochová v klidu a v důstojném prostředí dokončit svůj projev.
Dlužníci, kteří splnili dosavadní podmínky pro schválení oddlužení, by je měli podle dosavadní právní úpravy také dokončit. Totéž analogicky platí pro věřitele, kteří již jednou uplatnili svá práva v insolvenčním řízení a hlasovali pro příslušný způsob oddlužení. Legitimní očekávání účastníků řízení by mělo být chráněno. Lze rovněž očekávat, že navrhované rozhodování by představovalo významnou zátěž insolvenčních soudů, u kterých již lze v souvislosti s přijetím nové právní úpravy očekávat zvýšený nápad insolvenčních věcí. Pro mě velmi zásadní stanovisko, a blížíme se do závěru, je stanovisko Hospodářské komory a stanovisko Svazu měst a obcí. Takže stanovisko Hospodářské komory České republiky. Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu. Hospodářská komora České republiky jako instituce zastupující zájmy podnikatelské sféry má obavy, že předložená legislativní úprava zhorší postavení věřitelů... Jjá jsem skutečně řekla, že tohle jsou ty nejzásadnější připomínky, a on se jde bavit, byť s mými kolegy. Hospodářská komora České republiky jako instituce zastupující zájmy podnikatelské sféry má obavy, že předložená legislativní úprava zhorší postavení věřitelů, vymahatelnost jejich pohledávek a obecně sníží důvěru nejen podnikatelské veřejnosti v efektivitu vymáhání pohledávek v českém právním řádu. Pan ministr tady před malou chvílí polohlasně řekl, že už to tady četla moje kolegyně. Možná to tady někdo četl, na druhou stranu pan ministr tady po jejím vystoupení řekl, že připomínky jsou vypořádány. Já vám tady celou dobu předčítám a jasně demonstruji a dokazuji, že připomínky vypořádány vůbec nejsou, že těch rozporů, těch nesouladů je tam více než akceptací. A tato připomínka je přesně jedna z nich. Navrhovaná novela je pro věřitele nevýhodná jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska procesního. Ti ale v konečném důsledku zaplatí věřiteli méně, neboť budou povinni měsíčně splácet ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být v exekuci výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky. Celý návrh směřuje k uvolnění povinností dlužníků s ohledem na potřebu tzv. druhé šance, aniž však je jakkoli zohledněna pozice věřitelů, zejména pak systémových věřitelů, což jsou především dodavatelé energií. Mírnější podmínky pro povolení a následné schválení oddlužení určitě splní více dlužníků. - O tom také už hovořil částečně můj kolega Marek Benda. Na tomto místě Hospodářská komora upozorňuje, že je třeba zkoumat příčiny zadlužení. Klíčem k řešení, píše Hospodářská komora, by mohla být podpora zvyšování finanční gramotnosti občanů, a nikoli další zvětšování disproporce práv a oslabování postavení věřitelů vůči dlužníkovi.
Já si myslím, že to není v rozporu, můžeme pokračovat v projednávání a já odpověď zajistím.
Dobře, děkuji. Většina z nich se nevypořádala. Těch rozporů tam přetrvává víc než akceptací. Takže v tomto ohledu nám tady pan ministr neříkal úplně pravdu. Myslím si, že až vám tady přečtu jednotlivé rozpory, tak budete vědět, že skutečně ta norma dobrá není a že ty pochybnosti ze strany jiných orgánů, ústředních orgánů státní správy, tak přetrvávají. Se zřetelem na nezbytnou přiměřenou ochranu majetkových práv těchto subjektů se jeví lhůta sedm let... Já bych poprosila, pane místopředsedo, abyste požádal pana ministra, aby tady na mě nepokřikoval. Způsob vypořádání, opět tučně. Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi a dále znamená ekonomický benefit pro stát v rámci sociálního a daňového systému spojený s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity dlužníkem. Zároveň je oddlužení i dobrodiním dlužníka, který je poctivý, avšak ekonomicky neúspěšný. Odůvodnění Úřadu vlády: Předmětné ustanovení dle našeho názoru narušuje základní právní princip, že smlouvy se mají dodržovat, a rovněž zvyšuje riziko demotivace dlužníků své závazky splácet. Tato připomínka je pro Úřad vlády zásadní, opět vyplněno tučně. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti: rozpor, neakceptováno. Navrhované pravidlo odpovídá účelu oddlužení, to je poskytnutí ochrany poctivému, ale ekonomicky neúspěšnému dlužníku. Kumulaci povinností podle jedničky a dvojky současná právní úprava nepředvídá. Dohled nad plněním povinností vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava motivuje dlužníka k neplnění dluhů. Ministerstvo pro místní rozvoj také není spokojeno se všemi akceptacemi, respektive je tady celá řada věcí, která jim nebyla akceptována. Ta původní připomínka. Zásadně nesouhlasíme s postupem Ministerstva spravedlnosti, které do meziresortního připomínkového řízení předkládá novelu insolvenčního zákona, přičemž jiná vládní novela insolvenčního zákona ještě ani neprošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Vysoký počet novelizací insolvenčního zákona má značně negativní vliv na právní jistotu jak dlužníků, tak věřitelů. Tato připomínka byla pro Úřad vlády zásadní, ale Ministerstvo spravedlnosti si s Úřadem vlády tuto připomínku vysvětlilo a stojí tady, že působnost a účel předkládaného návrhu se nepřekrývají s návrhem zákona, kterým se mění insolvenční zákon a některé další zákony, jenž je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou. Návrh řešení věcně ucelené a oddělitelné problematiky v samostatném návrhu zákona nepodrývá princip právní jistoty.
O pokračování přerušeného bodu 74 rozhodneme pravděpodobně až v úterý, protože nepředpokládám, že bychom se k němu mohli dnes ještě vrátit. Děkuji paní poslankyni Černochové. Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 17. května, kdy jsme také přerušili všeobecnou rozpravu. Ptám se, jestli na těch faktických poznámkách kolegové trvají. Tak v tom případě pan kolega Hájek tady není, takže jeho přihláška propadá, a mohu tedy udělit slovo k řádné přihlášce panu poslanci Ivanu Pilnému.
Vážené kolegyně a kolegové, já nebudu příliš protahovat, jenom jsem si nebyl jist, jestli to, co chci říct, stihnu během dvou minut. Ale určitě déle než tři nebo čtyři minuty to trvat nebude. Bylo mi vytknuto, že nevím, že zajišťovací příkazy, ten institut už existuje od počátku 90. let. Druhou věc k té faktické poznámce, byl tady citován velmi nešťastný případ jedné firmy, který byl likvidační.